Je žádoucí a naléhavé zajistit a posílit výzkum v této oblasti a garantovat určitou stabilitu výzkumné základny. Ústav výzkumu globální změny Akademie věd, který se výzkumem v této oblasti zabývá, až dosud pokrýval převážnou část prostředků z grantů. S ohledem na skutečnost, že jde o ústav s velkým vědeckým výkonem a dosahem, s mimořádně důležitými výstupy vzhledem k současným i budoucím problémům České republiky v této oblasti, je vhodné a žádoucí navýšit procento institucionální podpory ústavu tak, aby se přiblížilo standardu. Na rok 2020 jde o meziroční navýšení výdajů pro rozpočtovou kapitolu Akademie věd o 50 mil. korun. Toto navýšení by pak mělo být zachováno v dosaženém procentu institucionální podpory i pro léta následující. Snížení účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací v kapitole 377 - Technologická agentura ČR navrhuji z důvodu nečerpání kumulujících se nároků z nespotřebovaných výdajů na tomto ukazateli. Snížení účelové podpory uvedené kapitoly v žádném případě tak neohrozí financování realizace programů a projektů této agentury.
Stejně tak navrhuji navýšit dotační program, nebo opatření, kterému se říká kulturní aktivity o 180 milionů korun. V této položce nedošlo k nějakému výraznému ponížení, je dokonce nepatrně navýšena, ale je zjevné, že celková výše této podpory je naprosto nedostatečná. Já bych si to dovolil dokumentovat na jednom případu, nebo jednou konkrétním příkladu. Existuje státní Program podpory festivalů profesionálního umění, který je velmi významný, důležitý pro akce, které mají jednoznačně celostátní dosah. Byly z něj podporovány takové akce, jako je operní festival Smetanova Litomyšl, mezinárodní festival Divadlo v mém městě, Tanec Praha, Svět knihy a další. Nicméně podle vládního usnesení se tento program může otevřít teprve v situaci, kdy je na něj alokována částka větší než 100 milionů korun. V současném návrhu rozpočtu Ministerstva kultury je ale napsáno pouze 62 milionů korun, a tento program se tedy nemůže otevřít, což reálně znamená naprosto zásadní ohrožení těchto významných kulturních aktivit. Ten můj druhý pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu Ministerstva kultury, nebo státního rozpočtu, rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury, se týká regionální kulturní infrastruktury, kde navrhuji navýšení o 233 milionů korun, tak aby tato částka dosáhla sumy alespoň 500 milionů korun. Samotné vládní prohlášení obsahuje závazek podporovat regionální kulturní infrastrukturu. Řada dalších. A rozhodně platí to, že tento stav nemůže trvat navždy, a já se velmi obávám toho, že jednou nastane situace, kdy už prostě nebude na to, aby kulturní instituce v naší zemi fungovaly tak dobře, jak by fungovat mohly, když nebudou mít zajištěnou dostatečnou státní podporu. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Václav Klaus, připraví se paní poslankyně Majerová.
Vážené dámy, vážení pánové, paní zpravodajko, já rozdělím své vystoupení na dvě části. Jedna, ta první, bude taková technická. To říkám jenom tady kvůli jisté diskrepanci s ministerskými úředníky, jak jsme se tady bavili nad tabulkami, aby to jasně zaznělo. My jsme dali slib voličům o odebrání peněz politickým neziskovkám a těmito návrhy tak činíme. V úvodu svého vystoupení ale chci zdůraznit, že toto naše opatření nebo tento náš politický postoj nikterak nemíří proti neziskovým organizacím jako takovým. Proto také ten návrh 3776 je jednoznačně ve prospěch jedné neziskové organizace, a to je Horská služba. Já si práce Horské služby velice vážím. Ale zejména tím chceme demonstrovat, že ten náš útok, chcete-li, míří na politické neziskovky, nikoliv neziskovky jako takové. Proto, že subjekty, které prosazují politické názory a zájmy, by měly být financovány z prostředků politických stran a hnutí, a nikoliv skrytě přes dotační programy.
Tyto cíle, o kterých hovořím, nejsou pouze součástí programu vlády, ale také součástí dlouhodobého záměru, který vláda schválila v červenci, a ačkoliv i tam jsou cíle 2020 a 2021, ve stávajícím rozpočtu ani výhledu opět tyto věci nejsou finančně promítnuty. Co se týká chování rozpočtu - a pokud jsem hovořila o tom, že nakonec dotečou pouze platové tarify, tak se musím také vyjádřit k tomu, že samozřejmě existují nároky učitelů, které vyplývají ze zákoníku práce a které se týkají například nemocenské. Víte, že tato Sněmovna 1. července obnovila nemocenskou od prvního dne nemoci. A víte, že například otázka, řekněme, kondice a zdraví zdravotních sestřiček, lékařů, ale také učitelek a učitelů a toho, aby nepřecházeli nemoci, protože už jenom tedy způsob jejich práce a prostředí, ve kterém svou práci vykonávají, není vhodné, aby směrem, k pacientům nebe dětem, žákům či studentům právě tyto osoby nemoci přecházely. Doposud, do změn financování regionálního školství, to bylo tak, že si samozřejmě ředitelé a ředitelky pomáhali všelijak, různými přesuny, nicméně byli schopni tyto požadavky pokrýt. Podotýkám, že tuto informaci jsme obdrželi všichni koaliční i opoziční poslanci, a to písemně. Třetí věc, kterou bych chtěla zmínit a s čím by měl ambici se pozměňovací návrh vypořádat, samozřejmě ve prospěch škol, dětí, rodičů, učitelek a učitelů, je otázka financování nepedagogické práce. Co se týká nepedagogické práce, tak v souvislosti s reformou regionálního školství počítáme s vyšším počtem těchto pracovníků, a to o řády tisíců, což je samozřejmě dobře. My schvalujeme státní rozpočet za týden, oni budou schvalovat své rozpočty nejpozději do tří čtyř týdnů. Nezmiňuji to proto, že bych z toho měla nějakou velkou radost, také se to snažím pozměňovacím návrhem řešit. Opět je to samozřejmě zvěčněno na zvukovém záznamu ze školského výboru. Jsem, vážené kolegyně a kolegové, bytostně přesvědčena, že tato velmi chybně vypuštěná mediální zpráva způsobila následně stávku v našich školách. Poznamenávám, že toto nemění ani reforma financování regionálního školství, protože na tarifní složky platu i nadále bude možné přesouvat. To znamená, že ředitelům a ředitelkám škol nakonec nezůstanou finanční prostředky, o kterých my se domníváme, na individuální hodnocení a kvalitativní hodnocení, motivační hodnocení učitelů a učitelek, nýbrž o tyto prostředky, které v rozpočtu chybí, budou sníženy. Ještě jednou vás chci poprosit o zvážení podpory pozměňovacího návrhu. Jak už řekl můj předřečník, jedná se o napočítání na obsluhu státního dluhu. Já věřím, že pokud tyto finanční prostředky v obsluze státního dluhu jsou, tak je pošleme do škol hned teď od 1. ledna, aby si ředitelé a ředitelky škol mohli naplánovat svůj rozpočtový rok, aby mohli udržet svoje pedagogické a nepedagogické týmy, abychom mohli zkvalitnit vzdělávání dětí a abychom plnili cíl naší vlády a zvyšovali konkurenceschopnost naší země do budoucna. Děkuji vám za podporu pozměňovacího návrhu.
Také děkuji a nyní prosím pana poslance Holomčíka do rozpravy, připraví se pan poslanec Třešňák.
Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil se svými třemi pozměňovacími návrhy. Ten první, který je v systému veden jako sněmovní dokument 3800, zahrnuje přesun 400 milionů z obsluhy státního dluhu na navýšení rozpočtu určeného na provádění pozemkových úprav. Návrh vedený jako sněmovní dokument 3803 zahrnuje přesun 120 milionů korun ze specifického ukazatele agropotravinářský komplex na projekt zmapování meliorací a digitalizaci těchto dat, kterou by prováděl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. A pozměňovací návrh vedený jako sněmovní dokument 3805, který zahrnuje přesun 14 milionů ze specifického ukazatele agropotravinářský komplex na zajištění veterinárního dohledu u detašovaných pracovišť jatek.
Touto novelou se rovněž mění úprava distribuce doplňkového penzijního spoření, a to tak, aby již nebyla provázána s distribucí investičních nástrojů podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Bude tak umožněna samostatná distribuce doplňkového penzijního spoření bez současné nutností mít povolení investičního zprostředkovatele. Bude umožněno, aby insolvenční řízení bylo vedeno přímo proti konkrétnímu podfondu nebo podílovému fondu tak, aby úpadek těchto entit neohrozil jejich obhospodařovatele ani jiné jím obhospodařované fondy. Navrhuje se provést i řada drobných změn v zákoně o dluhopisech a v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech.
Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu v rozpravě ve třetím čtení. Rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Buď pan zpravodaj, nebo paní ministryně.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, omlouvám se, ještě jsem konzultoval něco s paní ministryní. Já bych vás chtěl seznámit, vážené kolegyně, vážení kolegové, s procedurou. Pozměňující návrh A jako celek, pozměňovací návrhy B jako celek, pozměňující návrhy C jako celek a potom návrh zákona jako celek.
Kdo je proti? Hlasování číslo 15, přihlášeno je 160 poslanců, pro 157, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající. Týká se vyjmutí části nahrávání hovorů. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.
Ptám se, kdo je pro.
Děkuji. Jedná se primárně o legislativně technické úpravy této novely. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.
Stanovisko navrhovatele? Kdo je proti? Hlasování číslo 17, přihlášeno je 160, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Nyní pozměňovací návrhy pod písmenem C. Jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Juříčka týkající se distribuce skupinového pojištění. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.
Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hlavní průmyslová odvětví - informační technologie, zpracování kovů, elektrotechnický a chemický průmysl. Česká republika vyváží osobní automobily, mikroskopy, pneumatiky. V současnosti v těchto případech dochází k mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů, a jsou tak snižovány příjmy plynoucí rezidentům jedné jurisdikce z jurisdikce druhé. Vzhledem ke skutečnosti, že k návrhu zákona nebyly podány pozměňovací návrhy, prosím vás tedy o schválení návrhu zákona ve znění předloženém vládou.
A já vás žádám, abyste nás opět vyslyšel, a když intenzivně řešíte nedostatek míst v mateřských školách, abyste podpořil naše pozměňovací návrhy, které se týkají navýšení dotací na Ministerstvu školství a na Ministerstvu pro místní rozvoj. Pevně věřím, že tento krok budete označovat jako úspěšný i v dalších letech, a žádám vás ještě jednou o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Tyto peníze jsou peníze de facto investiční a mohou usnadnit život rodičům dětí a žáků. A ještě ke všemu na značky, ale slíbil i na silnice. Jak jsem koupila, tak prodávám. Další pozměňovací návrh se týká také komunikací, a to místních. Důvod, proč navrhujeme přesun finančních prostředků ve výši 300 mil. korun na rekonstrukci či výstavbu místních komunikací, je následující. To je důvod, proč aspoň navyšujeme částku o 300 mil. korun. Čili zde je vidět, že si vláda uvědomuje důležitost rekonstrukce regionálních památek. Nicméně, světe div se, v návrhu státního rozpočtu na příští rok je na opravu památek právě v regionech dokonce o 50 mil. méně.
Já zde chci podpořit rozvoj volnočasových aktivit a organizací, jako je Skaut, Pionýr a další. Jsem přesvědčen o tom, že ty prostředky budou účelně vynaloženy právě na podporu organizací, které se věnují našim dětem a mládeži. Děkuji za podporu těchto dvou návrhů a děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Jiří Mihola, připraví se Pavel Plzák.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. První pozměňovací návrhy se týkají oblasti školství. Jsem si jist, že je to také nejlepší investice do budoucnosti naší země, a to neříkám já jako učitel pouze, ale říkají to i mnozí slovutní ekonomové, že jedna koruna nebo jedno euro, jak chcete, vložené do školství se nám vrátí šestkrát. Tak bychom chtěli jako KDU-ČSL přispět k tomu, aby se to co nejvíce přiblížilo tomu původnímu slibu. Kvalifikovaní učitelé nadále odcházejí ze školství za lepšími platy a lepšími pracovními podmínkami. Učitelé, kteří v minulosti přestali učit, se do škol zatím nevracejí. Čerství absolventi pedagogických fakult do škol nenastupují nebo brzy školství opouštějí. Hlavní příčinou je nepochybně to, že průměrný plat českého učitele činí pouhých 61 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance v České republice, což je nejméně ze všech států OECD.
Děkuji za slovo. Jak bylo avizováno, rychlé výsledky voleb. U této volby stejně jako u všech ostatních se zúčastnilo 173 hlasujících poslanců a poslankyň. U této volby jediný navržený Aleš Juchelka získal 124 hlasů a stává se předsedou tohoto sněmovního orgánu. Pan Libor Jan získal 126 hlasů a byl zvolen. Kontrolní rada Technologické agentury. Martin Kobert 16 hlasů, Ivan Ohlídal 90, Mirka Wildmannová 68, takže byl zvolen jeden kandidát, nebo obsazeno jedno místo, pan Ivan Ohlídal, a jedno místo zůstalo neobsazeno. Do druhého kola postupují zbývající dva kandidáti, pan Kobert a paní Wildmannová. Mohu prozradit, že Sněmovna byla úspěšná také ve volbě zástupce Veřejného ochránce práv. Je to tedy o dva hlasy, ale paní Šimůnková se stává zástupkyní Veřejného ochránce práv. Za komisi mohu garantovat, že došlo k několikerému přepočítání hlasů a čísla jsou v pořádku. Bohužel, tato volba nebyla úspěšná, a to o jeden hlas. Do druhého kola postupují logicky oba kandidáti, Jan Kubík i Michal Kučera.
Dovolte mi, abych nyní poděkovala všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru pak za souhrnné jednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.
Poslanecké sněmovně přijmout tato doprovodná usnesení:
Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo má zájem.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve druhém čtení nebyly podány žádné pozměňovací návrhy a garanční výbor se tímto zákonem tedy ani nezabýval a nebyly podány ani žádné procedurální návrhy.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové.
Hlásí se ještě někdo? Jestli ne, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj? Pan zpravodaj už nám to jednou řekl. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ještě několik omluv. Je tomu tak.
Vážený pane předsedo, já se jenom předem omlouvám za svoji hlasovou indispozici. Cílem návrhu zákona je zejména rozšíření působnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, a to aktivity směřující nejen do bydlení, ale i do udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů. Nicméně samozřejmě bydlení bude hlavní doménou i nového pojetí státního fondu. Rozpočet fondu zůstane schvalován Poslaneckou sněmovnou, takže sami budete moci posoudit, nebo přímo ovlivnit výši určených výdajů na bydlení z tohoto fondu. Už nyní mohu deklarovat, že výdaje na bydlení nechceme a nebudeme redukovat, naopak je chceme více prosazovat s dalšími investičními potřebami v obci a podporovat integrované investice. Závěrem bych ráda dodala, že návrh byl projednán garančním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také došlo ke shodě na pozměňovacím návrhu ohledně změny účinnosti zákona.
Pěkné dopoledne, vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych ráda navázala na slova paní ministryně, že výdaje na bydlení nechceme a nebudeme redukovat. Je to můj pozměňovací návrh a jednoduše se věnuje právě zastropování toho, jaký objem prostředků z toho fondu může jít na jiné účely než na bydlení. Stropuji to jednoduše na to, aby 70 % prostředků fondu šlo na bydlení a maximálně 30 % mohlo jít na jiný účel.
Tak prosím.
Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče.
Proto tento zákon jde správným směrem a já jsem rád, že tady ten zákon je.
Důvod, proč toto činíme, je následující. Pokračuji dále a dovolím si představit další pozměňovací návrhy, které se týkají Českého svazu bojovníků za svobodu. Samozřejmě že na této opravě se bude podílet i Pardubický kraj, město Pardubice, sama Československá obec legionářská a doufejme, že i Ministerstvo kultury. Tento pozměňovací návrh, řekla bych že tradičně, předkládám společně s panem kolegou Ferjenčíkem. Zajímavé poznámky, které tady slyším. Takže jen tento pozměňovací návrh předkládám s kolegou Ferjenčíkem a s panem poslancem Kopřivou. Samozřejmě že ta informace nebyla poskytnuta po 19 měsíců a žadatel si pak stěžoval tedy u soudu. Kancelář prezidenta republiky odmítla tuto částku zaplatit s tím, že nesouhlasí s rozhodnutím soudu, a muselo to tedy zaplatit Ministerstvo financí. Tento pozměňovací návrh je veden v systému pod číslem 3680 a také se k tomuto návrhu přihlašuji.
Hezké odpoledne.
Děkuji. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. A pro poslance, kteří teprve přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o procedurálním návrhu na to, abychom dnes meritorně i procedurálně jednali a hlasovali i po 19. a po 21. hodině, a to do projednání tohoto druhého čtení zákona o státním rozpočtu. Kdo je proti? V hlasování číslo 69 je přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro rovných 100, proti nikdo. Návrh byl přijat, takže budeme v jednání pokračovat. A nyní tedy prosím pana poslance Polanského, který je řádně přihlášen do podrobné rozpravy. Děkuji všem, kteří dorazili na hlasování, a budeme pokračovat. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, drahá vládo, dovolte mi představit pozměňovací návrhy, které jsme vypracovali společně s kolegou poslancem Mikulášem Ferjenčíkem.
Ta argumentace, proč nepodporovat, to je snaha snížit částku, která je poskytována na investiční pobídky. Kritiku rozpočtu jako celku jsem již přednesl při prvním čtení a bezesporu se vrátím k této kritice i v rámci třetího čtení. Teď jsem představil své pozměňovacími návrhy a považuji to za dostačující.
Paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová, prosím, máte slovo.
Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k pokročilé hodině velmi jasně, stručně. Naše priority jsou školství, vzdělávání obecně, proto se to projevuje i v pozměňovacích návrzích, které předkládáme. První se týká platů ve školství. Další oblast, která ve školství je podle našeho názoru nedostatečně v rozpočtu zohledněna, je, že přibývá ve školách asistentů pedagogů a samozřejmě školy nejsou nafukovací a prostory, které jsou pro ně potřeba, tedy začínají být nedostatkové. Je nutné, aby školy měly možnost takovéto prostory rozšiřovat, a také chceme, aby docházelo i k dostatečnějšímu lepšímu finančnímu ohodnocení samotných asistentů pedagogů. Kapitoly Ministerstva školství se týká také můj třetí pozměňovací návrh. Tím navrhuji zvýšit výdaje na program protidrogové politiky. Cílem tohoto programu je podpořit prevenci opatření vedoucích ke snížení sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním legálních, ale i nelegálních návykových látek. Programu protidrogové politiky se pak týká i další pozměňovací návrh. A pro ÚSTR se jedná o tutéž částku za účelem zajištění financování činnosti ústavu.
Ještě jedno přednostní právo, a to pana předsedy Marka Výborného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní ministryně, vládo, kolegyně, kolegové, rád bych zde představil a odůvodnil dva pozměňovací návrhy k zákonu o státním rozpočtu. Toto navrhuji převést snížením kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí v ukazateli aktivní politika zaměstnanosti.
Návrh zahraničního výboru: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby zohlednila specifika povolání zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí a jím zřizovaných složek na trhu práce a zajistila jim odpovídající nárůst platů."; Vzhledem k tomu, že obě zmiňované přílohy máte podány v usnesení, tak myslím, že není nutné, abych je tady načítala, protože celý tento dokument máte všichni písemně k dispozici.